Nyní požádám o faktickou poznámku pana poslance Bělobrádka.
Paní ministryně financí by mohla přednášet o tom, jak se dá při vystoupení výborně manipulovat. Myslím si, že by to opravdu mohla přednášet. Musím vyslovit poklonu, skutečně to umí velmi dobře. Já jsem přesvědčen o třech věcech. U nás v Královéhradeckém kraji z těch 100 milionů se to stáhne na 50, ale furt tam chybějí. Třetí věc. Já myslím, že tady nezazněly urážky. Ty dvě miliardy jsou minimum. A to, že tady paní ministryně financí hovoří o tom, že se navyšují peníze do sociálních služeb, no navyšují. Je to snad logické.
Mimochodem, to řešení přes televizní obrazovku víceméně přijal i hejtman KDU-ČSL pan Čunek. Mám s ním různé rozepře, ale tohle v podstatě přijal. Mě se to osobně skutečně dotýká, protože jsem přesvědčená o tom, že v tom starat se o lidi, v tom pomoci lidem, v tom bychom měli být jako demokratické strany a historicky nejstarší strany zajedno. Necítím tady ze strany KDU-ČSL snahu skutečně věci řešit. Vidím jenom dělání si politických bodů.
Inflace se od počátku letošního roku nachází v horní polovině tolerančního pásma dvouprocentního cíle ČNB. Celkově však inflační tlaky již polevují. Prvotní nárůst sazeb na začátku prognózy reagoval zejména na přetrvávající domácí inflační tlaky. Následná přibližná stabilita sazeb do poloviny příštího roku pak odráží přetrvávající záporné úrokové sazby v eurozóně a také celkové zpomalení globální ekonomiky. V příštím roce by měl kurz posilovat pozvolněji v návaznosti na předpokládané zahájení postupné normalizace měnové politiky Evropskou centrální bankou. Bankovní rada na svém květnovém měnovém zasedání vyhodnotila rizika prognózy inflace jako zhruba vyrovnaná. Zdrojem vnějších nejistot zůstávají také dopady protekcionistických opatření ve světovém obchodě. Nejistota je samozřejmě spojena do jisté míry i s budoucím vývojem kurzu koruny.
Já vám děkuji, pane guvernére. Poprosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Karel Rais.
Dobrý den.
Otevírám všeobecnou rozpravu a ptám se, kdo z poslanců má zájem o vystoupení ve všeobecné rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Kdo je proti? Zprávu projednal rozpočtový výbor. Má zájem o vystoupení pan guvernér.
Jenom hlavní faktory v souhrnu. Změny v nastavení domácí měnové politiky působily naopak proti tomuto, řekněme, pozitivnímu trendu. V roce 2018 jsme výrazně zvyšovali úrokové sazby, jak známo.
Není tomu tak. Leo Luzar za petiční výbor? Není tomu tak. Jan Bartošek za výbor pro bezpečnost? Není tomu tak. Marian Jurečka za hospodářský výbor? Není tomu tak. Radovan Vích za výbor pro obranu? A mám přihlášeného pana poslance Adama Kalouse.
Za prvé ten zákon vstoupil v platnost 1. července 2016 a jeho přijetí bylo jedním z hlavních předvolebních slibů, který jsme jako hnutí ANO občanům dali a který jsme jako velmi rychle splnili. Za druhé. Není pravda to, co dnes tvrdil pan předseda Michálek, že blokujeme přijetí novely tohoto zákona, že to zdržujeme. Je to nesmysl. Je to přesně naopak. A to, že byl dnes tento bod předřazen panem předsedou Faltýnkem, je toho jasným důkazem. Nyní tedy projednáváme novelu vrácenou Senátem. Já jsem k té části novely, která se týká registru smluv, podal komplexní pozměňovací návrh, který ruší výjimky ze zveřejňování smluv pro společnosti, jejichž cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu. To znamená, že firmy typu ČEZ, České dráhy, ČD Cargo, ČEPS a další, budou muset nově zveřejňovat smlouvy v registru, ale bude se to týkat pouze těch smluv, které nejsou smlouvami z běžného obchodního styku. Ale ty smlouvy, které by mohla konkurence využít v rámci obchodní soutěže, se zveřejňovat nebudou, tak jak to již v praxi aplikuje národní podnik Budvar a není s tím žádný problém. O tom tady již byla také řeč. A právě tuto výjimku můj pozměňovací návrh a tato novela odstraňuje. Děkuji všem tady za podporu původní sněmovní verze a děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Adamu Kalousovi.
V obecné rovině musím říct, že považuji maximální transparentnost za velmi důležitý a účinný nástroj veřejné kontroly nad výdaji veřejných subjektů, mezi které rozhodně státní nemocnice patří. Na základě posouzení zmíněného pozměňovacího návrhu mám za to, že zařazení nové výjimky ze zveřejňování v registru smluv není důvodné. Její schválení může naopak přispět ke zvýšené nepřehlednosti dotčené právní úpravy. To znamená, že tyto položky lze, obecně řečeno, na základě dobrovolného rozhodnutí příslušných subjektů uveřejnit, aniž by byla ovlivněna jejich účinnost. Je pravdou, že v mnoha situacích, především v oblasti originálních nenahraditelných léčivých přípravků, mají nemocnice jen velmi malou manévrovací oblast. Plošnou výjimku ze zveřejňování i pro léčivé přípravky, kde neexistuje právní důvod utajování jednotkové ceny, kterým je právě odkaz na obchodní tajemství, nepovažuji za vhodnou. Takovou jednotkovou cenu, která parametry obchodního tajemství nesplňuje, skutečně není důvod před veřejností tajit. Proto se domnívám, že dotčená právní úprava je v tomto směru již nyní zcela dostačující a Senátem přijatý pozměňovací návrh není potřebný, naopak může aplikační praxi ještě více zkomplikovat a znepřehlednit. Problém, který má senátní pozměňovací návrh řešit, vzniká podle mého názoru pouze špatnou aplikací dotčených zákonných ustanovení některými poskytovateli zdravotních služeb, což by ovšem samo o sobě nemělo být důvodem pro změnu zákona, a proto za Ministerstvo zdravotnictví podporuji verzi přijatou Poslaneckou sněmovnou. Děkuji vám za pozornost.
Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, pokud není zájem o závěrečné slovo. Všechny vás odhlásím, požádám vás o novou registraci, prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.
Pojďme tady řešit opravdické problémy. Pojďme se bavit, jak ten systém financování sociálních služeb a sociálních služeb obecně, jak jej společnými silami dáme dohromady tak, aby naše společnost byla tu ohromnou výzvu, které čelíme, a to je stárnutí společnosti, abychom to byli schopni zvládnout. A já jsem velmi ochotna a budu velmi vděčna za veškeré připomínky, komentáře, kritiku k té novele zákona o sociálních službách.
Nyní přečtu tři omluvy. Pan poslanec Radek Koten se omlouvá od 19 hodin do konce jednacího dne. Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji, pane předsedající. Ale myslím, že to nemáte zapotřebí.
A vytáhla tady tu argumentaci, už druhým dnem poukazuje na Zlínský kraj. Ten příspěvek ze strany kraje, o kterém vy tady mluvíte, byl v roce 2016 mizerných 20 milionů korun vašimi slovy. Za dva a půl roku se ztrojnásobila v této koalici. Ta situace není dobrá, a proto ji máme řešit.
Další s faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Mračková a připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, vaše dvě minuty, paní poslankyně.
Chtěla bych z tohoto místa říct, protože se tady hodně hovoří o Zlínském kraji, že pro to usnesení hlasoval i hejtman ze Zlínského kraje a hlasoval pro toto usnesení i hejtman Pardubického kraje.
Děkuji. Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Dobrý večer, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové. I já bohužel musím reagovat na slova paní ministryně. Ona tady účelově hází čísly ze Zlínského kraje. Já ještě doplním kolegu Mariana Jurečku. A paní ministryně jako ministryně resortu práce a sociálních věcí to velmi dobře ví. To znamená, nešermujme tady účelově čísly z jednoho kraje, ale bavme se skutečně o celorepublikovém problému, protože to je korektní.
Pane poslanče, vaše dvě minuty.
A nechtěl bych, aby se Poslanecká sněmovna a poslankyně a poslanci dostali do role soudců, jestli ten problém byl nebo nebyl vyřešen, přestože si myslím, že určitě vyřešen nebyl. A mimo jiné tady mám k dispozici i tiskovou zprávu Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Já mám pocit, že ani to usnesení pléna Poslanecké sněmovny, že Ministerstvo práce a sociálních věcí je povinno zajistit, nebo má zajistit chybějící peníze, nebylo naplněno.
Vy sedíte v zastupitelstvech. Uvědomte si na svých krajích, ve svých městech, tam, kde sedíte, kolik peněz dáváte z rozpočtu na sportovní aktivity, na profesionální kluby. Kolik peněz dáváte z rozpočtu na podporu matematických, fyzikálních a dalších vědeckých olympiád, kolik peněz dáváte z rozpočtu na podporu kroužků. Každý si to pro sebe řekněte! Ano, sport je potřeba. A chci, aby moje děti sportovaly. Chci, aby sportovaly a aby se snažily přibližovat takovým vzorům, jako je prostřednictvím pana předsedajícího pan poslanec . Pokud na to budou mít nadání, na některou z těch aktivit, chci, aby v ní byly co nejlepší. Ten sport je opravdu tak výjimečný, abychom ho museli vysosnout a úplně nesystémově postavit mimo tyto ostatní aktivity? Pokud ano, pak jsme se shodli a budeme hlasovat pro.
Děkuji panu poslanci Válkovi za jeho vystoupení. Vyvolal dvě faktické poznámky. První je pan poslanec Ivo Vondrák a připraví se Milan Hnilička.
Jestli je to málo, nebo hodně, si myslím, je diskutabilní. Nicméně musím říct jednu věc, kterou znám ze světa. Ale jak to změníme, to skutečně nevím. Udělejme to takto a definujme samostatné rozpočty pro tyto oblasti a hlavně najděme cestu, jak do nich dát prostředky, které nejsou veřejné, ale jsou soukromé.
Já se pokusím v rychlosti odpovědět kolegům Jurečkovi i kolegovi Válkovi. A oni už dneska rozdělují 7 miliard a v tom je ten problém, že oni nemají čas ani vypracovávat jakékoliv analýzy. Jak ho můžeme mít, když nemají ani pořádně založené své IT oddělení? Proč sport? Úspora ve zdravotnictví. Výzkum se týká také sportu.
Máte slovo, pane poslanče.
Já mnohokrát děkuji. O ničem jinším se nebavím. Já se bavím o nastavení fungování, o něčem, co je zcela jiné než cokoliv, co znám, co jsem doposud znal. A ano, tím bych končil.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Tam je potřeba to zjednodušit, pročistit.
Mám ještě dvě faktické poznámky.
Děkuji za slovo.
Nyní faktická poznámka pana poslance Ivo Pojezného, připraví se kolega Jiří Bláha, také s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte mi krátce reagovat na pana kolegu Válka. On tady hovořil o profesionálním sportu, že ti na sebe vydělají. Jinak jak fotbalové týmy, hokejové týmy, stejně tak basketbalové týmy mají naprosto profesionální sport oddělen od amatérského a je to taky požadavek mezinárodních organizací, které se sportem zabývají. Čili nepleťme podporu sportu jako podporu profesionálních týmů. Je to vyloženě podpora mládeže, kam ji směřujeme, proto jsme dělali tehdy tu osmičku. Dneska je to můj klub, už jsme o tom několikrát hovořili. A kdo byl proti tomu v posledním období?
Zazněla i závěrečná slova, můžeme přistoupit k hlasování. Prosím, aby byl nastaven potřebný počet hlasů. Děkuji, stalo se. Je zde žádost o odhlášení. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?
Mně se přihodilo to samé co paní poslankyni Černochové.
Ano. Paní poslankyně Černochová, paní poslankyně Vrecionová zpochybňují hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Budeme tedy znovu hlasovat o schválení návrhu zákona o podpoře sportu. Jsme připraveni na hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?
Zpochybňuji hlasování. Takže zpochybňuji tímto hlasování.
Ano, rozumím. Dámy a pánové, prosím o klid, ať slyšíme, co je řečeno od řečnického pultu. Paní poslankyně zpochybňuje hlasování. Budeme znovu hlasovat. Slyším žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o návrhu zákona o podpoře sportu.
Zárukou je nominovat kvalitní lidi, což si myslím, že pan Hnilička, se kterým sedím v kanceláři a se kterým se o tomto problému celé dva roky bavíme, je. Protože vnímá, kde dneska mizí peníze, kde se rozdělují, kde se sponzoruje ze státních peněz sport, takže je vlastně nekontrolované, kam ty peníze jdou. A tak dále, to bych tady mohl vyčíslit, půl hodiny bych tady mohl mluvit. Takže záleží na nás, na poslancích, jestli chceme, aby to fungovalo.
Nyní faktická poznámka pana poslance Milana Hniličky. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Já nemám zapotřebí se tady s vámi hádat, určitě to není ten důvod, proč jsem tady. A jestli mi něco vadí, tak to je, jak ustupujeme především v našich tradičních sportech ze světových žebříčků. Snažil jsem se to tady pojmenovat několikrát. Evidentně tomu nebylo nasloucháno. A k tomu vašemu projevu řeknu závěrem jednom jedno: Podle sebe soudím tebe.
A musím bránit svého kolegu pana senátora Vystrčila. Ale k tomu se teprve dostanu. Všechno, co řekneme, naši političtí konkurenti nebo naši političtí partneři mohou použít proti vám. Tak já vám připomenu 6. červen letošního roku, kdy probíhaly interpelace na premiéra. Přečtu vám dotaz, který padl na pana premiéra. Dotaz tedy zní: "Došlo k nějakému zlepšení v poslední době a jaký je vůbec stav vyplácení prostředků v oblasti sportu? Protože se zeptá premiéra: Jaký je vlastně vůbec stav v oblasti sportu? Víte, kdo se ptal pana premiéra? Ctěný kolega pan poslanec Hnilička. Máme takové dneska sebekritické okénko hnutí ANO. Ani vteřinu bych nepodezříval pana poslance Hniličku, že by nevěděl, jaká je situace v oblasti sportu. Když to přece dobře víte! Já vás skutečně nepodezírám. Takže jsme tady měli ochotnické okénko, kdy poslanec, který všechno ví, se pana premiéra ptá, jak je to tak dobré v tom sportu. Pan ministr Plaga, by mohl citovat, to dělá všechno dobře. Já jsem k tomu skeptický, ale víru nikomu neubírám. První poznámka. Druhá poznámka. Pan poslanec Hnilička řekl, že sportovci přišli o svého hlavního donátora Sazku. Ale to byla jejich firma. Přestaňme už říkat takové ty pohádky, jak někdo zničil Sazku!